Seznamte se s ním, a pak plivejte po nás.
Nyní faktická poznámka paní poslankyně Matyášové, Žáčka a Luzara. Máte slovo, paní poslankyně.
Dovolte mi, abych řekla jenom jednu větu.
Jenom upřesním slova kolegy Svobody.
Děkuji za slovo. Já na vás samozřejmě neplivu, pánové, já si vás hluboce vážím, ale budu rád, když budete používat pravdivé argumenty. Čili stát není zodpovědný a tehdejší v uvozovkách komunistické zřízení, že by to nařizovalo a muselo, protože i podle tehdy platných právních předpisů docházelo k těmto porušením. A máte pravdu, nevyplatil to odškodnění, protože novodobý demokratický režim od roku 1990 nebyl schopen to včas rozhodnout, a pozdější soudy to odmítaly pro promlčení. To bylo porušení i zákonů platných v minulém režimu.
Máte slovo.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Tak to určitě není. To patří někam jinam.
Projednávání tohoto bodu jsme zahájili dne 28. května, rozprava ve třetím čtení byla přerušena pro nepřítomnost členů vlády. Budeme tedy pokračovat v přerušené rozpravě, do které v tuto chvíli nemám žádné přihlášky. Pana poslance Volného nevidím, takže ve svém vystoupení nemůže pokračovat. Ptám se, jestli se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy? Nebo se závěrečným slovem? Se závěrečným slovem, dobře. Paní poslankyně vystoupí se závěrečným slovem. Děkuji, to bylo závěrečné slovo.
Děkuji.
Mám za to, že legislativně technické návrhy a úpravy nezazněly. Kolegy jsem již svolal, všechny jsem vás odhlásil, věřím, že jste se přihlásili znovu svými kartami. Kdo je proti? Hlasování číslo 367, je přihlášeno 128 poslanců a poslankyň, pro 128, proti nikdo.
Stanovisko výboru je doporučující.
Zahajuji hlasování číslo 368 o tomto návrhu. Hlasování číslo 368, je přihlášeno 128 poslanců a poslankyň, pro 115, proti nikdo, návrh byl přijat. Děkuji. Kdo je proti? To byly všechny pozměňovací návrhy? Zahajuji hlasování o zákonu jako celku. Kdo je proti?
Děkuji, pane předsedající. To je ta realita.
Je to o tom přemýšlení jenom a nazývání věcí pravými jmény. Jestli si vezmeme státní zaměstnance, kteří v tento okamžik budou v těch jeslích, tak ti odvádějí do státního rozpočtu rozhodně méně než lidi zaměstnaní v dětských skupinách. Zrovna tak to je se ziskem, s daněmi a se vším, co přichází od těchto dětských skupin. A v okamžiku, kdy myslím, že se společně dohodneme a společně to připravíme, tak to má smysl. Je na to stále čas.
Děkuji za slovo. Zaznívají tady jasná slova, že podporujeme státní financování. Ať prostě nezastíráme, že jde o základní infrastrukturu státu. Tak jako máme například podporu pro domovy pro seniory, jak máme podporu pro školky, tak ať myslíme i na zařízení pro nejmenší děti, že to musí být součást základního státního financování. A v této poznámce to chci vyzdvihnout, že to tady opakovaně zaznívá, takže není žádný problém, že by tato Sněmovna nebyla ochotna podpořit jasné státní financování pro dětské skupiny. Tahle cesta je námi všemi, jak to tady zní, podporovaná. A tenhle klíčový moment bychom měli řešit. Proto jsem se ptala na tu konkrétní částku paní ministryně, proto se na to znovu zeptám - jak máte spočítané, kolik má stát péče o dvouleté dítě, aby byla kvalitní.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem chtěl reagovat na kolegyni Aulickou Jírovcovou. Bohužel ji zde nevidím, tak snad mě poslouchá prostřednictvím obrazovek někde v útrobách Sněmovny. Nám přijde prostě nepochopitelné, proč ve chvíli, kdy tady není povinná školní docházka mezi třetím a pátým rokem, z jakého důvodu chce tato vládní koalice zakázat dětem mezi třemi a pěti lety docházku do dětských skupin.
Děkuji za slovo. Je to podle klasického hesla, že se může podařit s vaničkou vylít i dítě, a toho se obáváme. Je tady totiž zcela jasný požadavek a potřeba zajistit dlouhodobou udržitelnou strukturu financování dětských skupin. To nikdo nerozporuje, to vůbec není něco, co bychom sami necítili jako potřebné. Tak to zkrátka je, říkají to provozovatelé těch skupin napříč zemí.
Nyní na faktickou poznámku paní poslankyně Pekarová. Prosím, máte slovo.
Já v té době tahala kačera, takže upřímně řečeno s tím nemám vůbec nic společného. To si tedy fakt myslím, že pro nikoho moc dobré nebylo. A přesně k tomu také dochází.
Děkuji. Já bych vaším prostřednictvím se skutečně rád zeptal paní poslankyně: pojďme tady dát na stůl ty nedůstojné podmínky. A kvůli několika málo případům hodit do koše ten systém je špatně.
Přečtu rychle dvě omluvy.
Jsem ráda, že po více než hodině můžu na všechny ty věci tady reagovat. Takže nebojte, nemusíte tady s tím neustále vystupovat, bude podpořen, chceme to podpořit všichni. Co se týká poznámky paní poslankyně Pekarové Adamové. Já si pamatuji, když v roce 2018 tady Poslanecká sněmovna velkou většinou schválila zrušení nároku na místo v mateřské školce pro dvouleté děti. Přišli jsme s návrhem jeslí, teď je to zase špatně, protože jesle ve vás evokují nějaký bývalý režim, který byl špatně, a proto se to nesmí jmenovat jesle. Já vám řeknu něco ke statistikám. Podle různých průzkumů veřejného mínění to je rodičům úplně jedno, jak se to bude jmenovat, pouze chtějí, aby to byla dostupná služba. Nechte rodičům možnost volby? Myslíte si, že je to normální a za podmínek, kdy stát do toho dává 10 000 každý měsíc na každé dítě? A ty pečovatelky tam berou minimální mzdu? Tam je někde problém, takže to není funkční systém. Je to ve většině případů funkční systém, ale není to celkově funkční systém, protože to není dostupné. Skutečně nechceme. Skutečně nechceme! Vždyť já jsem byla také u jejich zrodu. Pokud se z toho, z těch dětských skupin - a bohužel, takoví zřizovatelé jsou - udělá byznys, tak je to prostě špatně pro rodiče a špatně i pro ty děti a není tam možnost opravy. Vždycky se dá něco zlepšit! Jmenují se jesličky, školička, školka, klubík, koutek a podobně. Je to jednoslovné, lidé tomu rozumí, je to dostupná, kvalitní služba a jmenuje se to ve všech cizích jazycích. Předškolní péče o nejmenší děti se jmenuje jesle v angličtině, v němčině, ve francouzštině, ve všech skandinávských zemích - tak v čem je problém? A jestli je to jenom o tom názvu, tak se pojďme o tom pobavit, ale pro boha živého, prostě my se tady snažíme nastavit srozumitelný systém. Vždyť většina z vás je z velkých měst. Věděli jste to? Takže skutečně problém je v nedostatečné kapacitě mateřských školek, a když zřídíme jesle, kde bude dostatek peněz, a já to paní poslankyni Richterové řeknu poněkolikáté: já si myslím, že jakákoliv částka pod 10 000 je likvidační. To znamená, že já budu prosazovat pro dětské skupiny minimálně 10 000 korun jako státní příspěvek. Měl se tam dát například dvojnásobek normativu mateřské školky nebo dvě třetiny minimální mzdy. Ale nikdo nechce dětské skupiny likvidovat, opravdu, tomu věřte, naopak. Sama, když jsem před... a to už je taky... Neuvěřitelné!
Je nás tady několik a není to jenom Praha, prosím. To teď nebude možné.
Já bych chtěl reagovat na kolegyni Aulickou Jírovcovou.
Nejdřív tedy na pana kolegu Ferjenčíka. Tak to prostě, ano, je. Ano, je to tak. Bohužel to prostě je. A i vlastně děti, které jsou doma v rámci toho vzdělávání, tak mají být také přezkušovány. Takhle to prostě bohužel chodí. Nebojuji proti dětským skupinám.
Věřím tomu, že se setkáváte s úplně stejnými lidmi, s těmi zřizovateli, jako se setkávám já, a, vážená paní ministryně, prostřednictvím předsedajícího, oni jsou opravdu zděšeni. Nalijme si čistého vína. Vůbec nechápu, jak Ministerstvo práce a sociálních věcí může likvidovat něco, kam jste za poslední roky nacpali miliardy korun!
Prosím, máte slovo. Jenom přečtu pořadí, aby měli poslanci přehled. Jenom faktické poznámky jmenuji.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vždyť já proti tomu vůbec nic nenamítám. To je to, co mě zajímalo, protože vy tvrdíte, že musíme nutně začlenit systém dětských skupin do systému školek, protože jinak ty děti budou nějaké nevzdělané, nepřipravené na to vzdělávání.
Tak.
Ano, o přezkušování máte pravdu, ale když citujete školskou legislativu, tak je potřeba být úplný.
Ta kritéria jsou dosti tvrdá a dosti jasná na to, aby to všude fungovalo skvěle.
Ráda bych připomněla, protože jsem zde byla v době, kdy se dětské skupiny schvalovaly, byla jsem velkou podporovatelkou vzniku dětských skupin, a tak bych ráda připomněla, proč vlastně dětské skupiny vznikaly. Dalším důvodem, pro který se tento návrh prosazoval, bylo umožnit předškolní zařízení i v malých obcích, kde si obec nemohla zřídit mateřskou školu - buď neměla peníze na tak velkou investici, nebo měla málo dětí a tím by neufinancovala provoz. Důvod, proč jsme podali tento pozměňovací návrh, je následující - že původně měly být jesle financovány ze státního rozpočtu pouze na základě normativu, a to na platy a mzdy, a tím by se dostaly do velké nevýhody ve srovnání s mateřskými školami, kde ten pilíř je normativ na platy a mzdy a dále další provozní náklady, které hradí obec, která ty peníze ovšem dostává de facto ze státního rozpočtu na základě počtu dětí v mateřské škole. Dalším pozměňovacím návrhem, který dáváme, je, že by byly zachovány dětské skupiny až do školní docházky v malých obcích. Tyto obce investovaly relativně velké peníze v řádech milionů v každé obci do opravy nějakých starších budov a zřídily si dětskou skupinu právě proto, že chtěly, aby měly předškolní zařízení na svém katastru, aby nemuseli rodiče vozit děti někam jinam, a většinou také proto, že se děti nedostaly do mateřských škol v okolních obcích. Zde se vyvinula velká debata o tom, zda je vhodné zastropovat věkovou hranici na tři roky, a také zde zaznělo, že chceme, aby všichni rodiče měli možnost dát své dítě do předškolního zařízení. Nový Knín je nedaleko Prahy ve středních Čechách. V okolí Nového Knína se neuvěřitelným způsobem staví a ty rozparcelované pozemky jsou tam již řadu let.
Prostě paní ministryně musela řešit financování dětských skupin, které fungují.
Takže, pane poslanče Juránku, pojďte.
A z toho důvodu říkám, že se tady objevilo v době nouze, kdy byly problémy s tím, aby vůbec děti dostali do nějakých prostor, neměli jsme dostatek míst v mateřských školách, tak se tady objevila nádherná možnost, jak se ukázalo za tu dobu, a to dětské skupiny. Ukázalo se, že to perfektně umožňuje různé způsoby výchovy a vyhovuje to velkému množství rodičů.
Děkuji za slovo. Já bych také chtěl vystoupit, jako kolegové, na podporu dětských skupin. Pro ty rodiče je to jednoduché a vůbec nechápu, proč paní ministryně s tímto přichází a likviduje věc, která vlastně vznikla proto, že stát není schopen zajistit dostatečný počet kapacit v mateřských školkách. Rodiče vědí, že to funguje, posílají tam své děti, a my chceme být papežštější než papež. Paní ministryně tady funguje jako klasický socialista.
No ale to se mě nějak netýká. Mám to brát tedy jako... to? Můžeme vyhlásit... Poprosila mě o hygienickou pauzu. Takže v tomto jsem benevolentní. To máte úplnou pravdu. Jenom jsem chtěl tedy říci k panu poslanci Skopečkovi, že paní ministryně Maláčová mě požádala, že si potřebuje odskočit na technickou pauzu. Víte, že nic proti vám nemám. Dělám jenom svoji práci, prosím.
Vůbec nevyčítám nikdy žádnému z ministrů, který tady sedí hodiny, že si odskočí.
Jsou to dvě minuty, ať se nám to nezvrtne. Pojďme to dodržovat. A když bude mít kdokoli z vás námitky proti nepřítomnosti ministra, hned vyhlásím pauzu po dohodě s vámi. Žádný problém to není.
Jenom jsem chtěl upozornit na jednu drobnou, ale možná podstatnou věc.
Není to tak hrozné, jako to bylo před mnoha lety, to se určitě shodnu se všemi, kteří se tomu věnují a zabývají se touhle problematikou, ale pořád tady ještě máme hodně co napravovat. Povedlo se alespoň částečně a zároveň to řešilo nedostatečnou nabídku jeselských zařízení. To tak skutečně v praxi být ani vůbec nemusí.
Paní ministryně určitě řekne, že nelikvidujeme dětské skupiny, jenom je potřebujeme trošičku pozměnit, jenom tam chceme nastavit jiné podmínky.
Protože jinak nebudou mít rodiče kam ty děti dát. Já jsem se ještě dívala - o tom, jak jste hovořila, kolik dětí, v jakém věku je v dětských skupinách. To znamená, to jsou ty, které se pravděpodobně do školky nedostanou. Vy chcete sice vytvořit nějaký systém, ale bohužel ten systém vystaví některé rodiče tomu - a není jich málo - že nebudou mít možnost dát dítě do mateřské školy. Čili moje prosba zní: Prosím pěkně, zkusme ještě se zamyslet nad tím, zda posunout tu věkovou hranici, na určitou dobu aspoň, nebo prostě to zvednout tak, aby bylo dostatek míst v předškolních zařízeních pro všechny děti.
Dobré odpoledne všem. Budeme pokračovat v rozpravě. Nyní je přihlášen pan poslanec Ferjenčík s faktickou poznámkou.
Já jsem chtěl ještě reagovat na paní ministryni. Mám za to, že jsem ji neurážel. Já jsem pouze její návrh označil za socialistický nesmysl. To jsou dvě různé věci. Jedna věc je osoba a druhá věc je návrh té osoby. Problém toho návrhu je ten, že paní ministryně zakazuje lidem používat nějakou službu. V takovém případě samozřejmě jim nebude stačit ta průměrná částka, kterou tady operujete, a vy tyhle skupiny prostě zlikvidujete.
Děkuji.
Já bych chtěla reagovat tady na poznámku paní ministryně o tom, spíše otázku, proč se prodávají pozemky. To známe již z případu nedostatku kapacit základních škol. Pokud máte územní rozhodnutí, někde i stavební povolení, už se s developerem těžko zpětně dohadujeme. Pokud to neuděláme a nepomůžeme těm obcím, tak to bohužel dopadne na rodiče a děti. Zkrátka a dobře, v různých lokalitách jsou různě vysoké nájmy a to je ten důvod - a je to stejné jako s nedostatkem kapacit v mateřských školách, je to prostě výjimečně regionální.
Ještě se mi s faktickou poznámkou hlásila paní ministryně. Paní poslankyně Levová se omlouvá z dnešního jednání z osobních důvodů. Pan poslanec Ferjenčík se hlásí s faktickou poznámkou.
Já jenom jsem proti tomu, abyste zakázala rodičům posílat do dětských skupin děti ve věku tři až pět let. Stejně tak jsem proti tomu, abyste zakázala rodičům zafinancovat svoji dětskou skupinu dobrovolně ze svých peněz, tak aby tam mohli posílat své děti. To je to, proti čemu se vymezuji.
Pokud jej vyčerpá, tak ho přeruším a samozřejmě bude moci navázat, až bude tento bod znovu otevřen.
Naše postoje a naše názory na projednávání této novely už zazněly a já bych si možná v tom zkráceném čase dovolil jenom zopakovat - asi to nezvládnu úplně celé, ale přesto. Postoj Občanské demokratické strany k novele zákona o poskytování služeb v dětské skupině je od začátku zcela jednoznačný a opakovaně ho tady veřejně říkáme. To jste slyšeli v prvém čtení, ale i dnes na jednání ve druhém čtení, ale samozřejmě během projednávání na výboru pro sociální politiku. Máme za to, že tento návrh se vůbec neměl dostat do legislativního procesu. Zasloužil si být vrácen vládě k přepracování, to jsme také navrhli, a to k takovému, aby řešil čistě a výhradně financování dětských skupin poté, co nebude možné na jejich vznik a další rozvoj využívat evropské zdroje.
Tolik tedy omluvy.
Stojíme před rozhodováním, kdy ty pozměňovací návrhy jsou k dispozici, které tu situaci mohou zachránit. Když se koukneme na mapu, kde dětské skupiny vznikají, tak je to naprosto evidentní. Jenže taková situace prostě reálně, opravdu skutečně není. To znamená, co si teď asi myslí lidé, kteří zřizují dětskou skupinu, když nás sledují? Nemyslím si, že to je úplně stěžejní.
Tady byl vytvořen nějaký funkční model dětské skupiny nebo dětských skupin a my ho teď chceme zcela zlikvidovat? Já to nepovažuji za moudré ani rozumné.
Mám pocit, že - já možná asi chápu, proč se to obrací, nebo spíš proč to prezentujete trošku jinak. Nikdo tady za KSČM nechce, aby byl nějaký problém v tom, že by se udělalo, že by rodiče neměli kam dávat své děti.
Děkuji, pane místopředsedo.